Ten čas samozřejmě rychle letí. Pravý zájem není o tom, že umožní vstup malých a středních podniků na globální trh, na globální tržiště, to je pouze utopie, protože vždycky alespoň v současné době, dokud nezačnou platit nějaké regulatorní prvky, budou vládnout soukromé kapitalistické korporace a nadnárodní kapitalistická elita.
Ještě než dám slovo paní poslankyni Aulické, tak přečtu další omluvy. Pan poslance Klaška se omlouvá do konce jednání z rodinných důvodů, pan poslanec Komárek se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů a pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 17.30 ze zdravotních důvodů.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Musím říci, že jsem ráda, že alespoň hrstka kolegyň a kolegů tady s námi při projednávání této dohody zůstává. Vezmu to tak trošku z jiného pohledu.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a CETA, opravdu vyslovili velký nesouhlas. Tato smlouva je totiž zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy. CETA navíc oslabuje právní předpisy Evropské unie týkající se geneticky modifikovaných organismů.

CETA je hospodářská dohoda.

Jsou to spory, které se týkají geneticky modifikovaných organismů a zákazu hormonů v hovězím mase, tuleních produktů, a dokonce i azbestu. Komise pod obchodním tlakem nadále povoluje geneticky modifikované organismy, a to navzdory rozšířenému nesouhlasu v Evropské unii.

Komise jednala v zájmu kanadských společností tím, že nezakázala používání kyanidu při těžbě, ačkoli Evropský parlament takový zákaz požadoval, a tím, že přednedávnem povolila používání karcinogenních látek v barvách, chromany olovnaté, protože (?) podniky z Evropské unie používají bezpečnější alternativy.

Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana zpravodaje. Nemá zájem o závěrečné slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, kontrolujte mě, protože já jsem neřídil celou debatu v těch minulých částech projednávání, a ptám se tedy, jestli padne ještě jiný návrh. Podotýkám, že u smluv se nekonstatuje nebo nepřikazuje garančnímu výboru a ty výbory jsou si rovny, takže tam není. Pan poslanec Marek Benda se ještě hlásí, protože výbor pro životní prostředí byl navržen v té debatě několikrát. Pan kolega Benda s návrhem, prosím pane poslanče.
Mě jde o tu otázku, kdo bude zavazovat republiku k případným závazkům vyplývajícím z Pařížské úmluvy, jestli to může být vláda jenom jako orgán, nebo jestli by tam byl nezbytný souhlas obou komor Parlamentu. Takže tady si myslím, že je nutné vyjasnit, kdo přijímá za republiku závazky z takovéto mezinárodní úmluvy.
Paní poslankyně Aulická.
Dovoluji si ještě navrhnout hospodářský výbor. Myslím si, že ta problematika opravdu se týká především oblasti průmyslu a obchodu a že by bylo vhodné, aby i tento výbor projednal tuto dohodu.
Hospodářský výbor. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy postupně hlasovat o přikázání jednotlivým výborům. Nyní tedy budeme hlasovat nejdříve o návrhu organizačního výboru a tím je přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 129 pro 123, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat a tento výbor tedy může projednat návrh pouze z vlastní iniciativy. A nyní návrh na projednání v hospodářském výboru, to je hlasování číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro projednání v hospodářském výboru. Kdo je proti? Ani tento výbor nebyl schválen a také může projednat tedy pouze z vlastní iniciativy. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Pan místopředseda Vlády Pavel Bělobrádek. Předložený návrh postupně uvedou ministr obrany Martin Stropnický a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Nyní tedy požádám pana ministra Stropnického o jeho vystoupení.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas. A dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 18 byl zařazen dnes po již pevně zařazených bodech. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ne, jednotlivě. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali s návrhy pana poslance Faltýnka. Nyní pan poslanec Mihola. Na nové zařazení bodu - sněmovního tisku 1064 bylo vzneseno veto, o tom nemůžeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy návrhy pana poslance Kováčika. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby bod číslo 171 byl vyřazen z pořadu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan poslanec Kučera dal veto. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále je zde návrh pana poslance Okamury, abychom sněmovní tisk 559, zákon o celostátním referendu, zařadili na program schůze. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, mohu tedy i podrobnou rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Je zájem? Proto mohu skončit druhé čtení i bodu číslo 8 tisku 1060, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat.
Budeme pokračovat dalším bodem a tím je Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak již zaznělo při prvém čtení, podle názorů odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Na základě výše uvedeného byl vypracován návrh novely rozpočtových pravidel. Cílem tohoto návrhu je upravit vztah správního řádu k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Dovolím si velmi stručně připomenout jeho obsah. Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je koncipován jako jednostupňový, nebude možné odvolání ani rozklad. Vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení. Žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc bude moci proti rozhodnutí podat správní žalobu. Takový stav by mohl vést nejen ke zvýšení administrativní náročnosti procesu, ale až ke kolapsu poskytování uvedených dotací včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
Děkuji za slovo.
Tak kdyby se našel nějaký dobrovolník z výboru pro životní prostředí a informoval nás o projednání návrhu jakožto zpravodaj.
Toť vše.
Zahraniční investoři mají stále mít speciální zákonné právo žalovat vlády za opatření, která negativně ovlivňují jejich investice. V novém systému investičních soudů CETA zůstávají rozsáhlé ochrany poskytované zahraničním investorům z velké části nedotčeny.

Mnoho z těchto žalob se týká opatření na ochranu životního prostředí a jen minulý rok prohrála Kanada znepokojivý spor ohledně environmentálního posudku, který doporučil nevydat povolení na výstavbu obřího lomu v environmentálně citlivé oblasti. Kvůli progresivním opatřením, jako je například zákaz frakování v provincii Quebec, čelí Kanada mnoha žalobám.

CETA neobsahuje žádné jasné vymezení vyjímající veřejné služby z jejich liberalizačních pravidel. Z evropského pohledu je tato dohoda výjimečná v tom, že Evropská unie a její členské státy musely použít přístup negativního seznamu, výčtu, což tedy znamená, že ve smlouvě jsou automaticky zahrnuty všechny sektory a opatření, které nejsou vládami výslovně vyloučeny.

Příkladem mohou být služby v oblasti pitné vody, které jsou z CETA vyloučeny, ale zpracování odpadních vod je pro většinu evropských zemí ve smlouvě zahrnuto. Stejně tak by výjimka pro poštovní služby fakticky zmrazila současnou úroveň privatizace a deregulace evropských poštovních služeb.

Navzdory častým tvrzením nemají pravidla dohody CETA omezující regulaci.

Tyto zákazy platí i v případě, že uvedené limity nedávají přednost lokálním společnostem, což by mohlo zasahovat například do snah zamezit finančním firmám stát se příliš velkými na to, aby zkrachovaly. Místo toho pod záštitou regulatorní spolupráce určuje formální cesty zaručující, že investoři se dostanou ke slovu na samém začátku regulatorního procesu. To investorům umožní vyvíjet nejrůznějšími způsoby tlaky proti zavedení pro ně nevýhodných regulací.
Já vám, paní poslankyně, rozumím.
Kromě několika relativně malých změn se stále jedná v zásadě o stejnou dohodu, jaká byla vyjednávána bývalou konzervativní kanadskou vládou, jedním z nepravicovějších režimů v nedávné kanadské historii.

Pokud ale budou pokračovat podle přání, otevře se pod její ratifikací v Evropském parlamentu dlouhá a konfliktní debata a její ratifikace v parlamentech jednotlivých států Evropské unie a Kanady.

Urovnání sporů mezi investorem a státem. Nejnovější text CETA na veřejné obavy ohledně systému urovnání sporů mezi investorem a státem reaguje zdánlivým nahrazením systému investičního soudu.

Tato ochranná opatření nenabízená domácím investorům ani obyčejným občanům vystavují státy a jejich daňové poplatníky mimořádným finančním rizikům a ohrozila by i realizaci řady veřejných politik.
Zdá se to až psychologickou hádankou. V čem spočívají příčiny těchto nesrovnalostí? Hlavně z různosti a nespolehlivosti metod, jakými se ke společnému cíli postupovalo. Meteorologové se v největší části hlásí k názoru, že se podnebí naší Země v době historické trvale v jednom určitém směru nezměnilo. Starobylé zprávy o různých zjevech termických je třeba čísti s největší opatrností. Počet zástupců teorie o vlivu lesů na srážky je značný. Avšak nikoli neznačný je i počet odpůrců. Konečnému rozluštění otázky o kontinuální změně klimatu v době historické jsme ještě velmi daleci. Tušíme, ano, soudíme obdobně, že se klima naší planety znenáhla v určitém smyslu mění, avšak změna tato děje se v epochách příliš dlouhých, než abychom ji mohli svými nástroji v krátké době meteorologických pozorování zachytiti. Klimatické změny, jež se dály v různých dobách geologických a zvláště v diluviu, dějí se i v době přítomné. Avšak jejich amplituda jest příliš rozsáhlá, než aby jevily v nepatrné době historické hlubší vliv na naši oběžnici. Proto nemohly být historickou klimatologií zřetelně registrovány. I současná doba přináší rozdílné názory na současnou klimatickou změnu. Podstata celé debaty nestojí na tom, zda dochází ke změně klimatu, protože to nikdo nezpochybňuje. Od počátku existence naší planety se klima mění a spolu s ním se mění jeden z ukazatelů stavu klimatu, jímž je průměrná globální teplota. Podle podporovatelů Pařížské dohody se zdá, že existuje pouze jeden a jenom jeden důvod, proč k té změně klimatu dochází. Důvod je to nezpochybňovaný a nezpochybnitelný. Je to jejich velká vina, za kterou musí zaplatit. Existují však i odlišné vědecké názory, které zpochybňují teorii o tom, že klimatickou změnu způsobuje vysoká koncentrace oxidu uhličitého a dalších, tzv. suchých skleníkových plynů. Zavlažování nemá dlouhého trvání, jeho účinek není významný, zavlažované půdy se totiž zasolují. Víme, že všechny předchozí civilizace vyschly. Současný stav jedné z prvních velkých civilizací v Mezopotámii máme možnost vidět denně v televizi. Ta se v historické minulosti jaksi nekonala. Historické civilizace nespalovaly masivně fosilní paliva, přesto vyschly. Pařížská dohoda, kterou máme ratifikovat, míří na špatný cíl. To, co nazýváme klimatickou změnou, není způsobeno zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. A opomíjí vodu. Zde se podle mého názoru vědci dopouštějí podvodu a klamou veřejnost, která si je platí za hledání pravdy. Efekt oxidu uhličitého na klima je zanedbatelný ve srovnání s efektem vody a vodní páry, přičemž člověk mění svým hospodařením množství vodní páry v atmosféře a dynamiku jejích přeměn stejně tak jako - a to přiznejme - mění i objem a koncentraci oxidů uhlíku a metanu. Závěrem: Člověk utváří klima hospodařením s vodou a vegetací na velkých plochách, určuje tak distribuci sluneční energie a místní klima. Navrhovaná Pařížská dohoda odvádí pozornost od skutečných příčin změny klimatu a ztráty zemědělské produkce. Navíc úzké zaměření na snižování produkce oxidu uhličitého z fosilních paliv a jejich náhrada biopalivy má negativní vliv na klima. Likvidují se lesy pro lesní štěpku, degraduje se půda opakovaným pěstováním řepky a kukuřice. Podceňuje se úloha lesa v klimatu. Ministerstvo životního prostředí razí tezi, že les na horách nemá podstatnou hydrologickou funkci, a nechává ho vědomě uschnout, jako je tomu na Šumavě. Někteří občané berou tento nesmysl vážně a kácejí stromy s tím, že odebírají vodu zemědělským plodinám. Rozporuplné názory na úlohu vody a vegetace se projevují i při tvorbě koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky.
Jsou státy, které se rozhodly, že ji posunou trošku dále na úkor těch, co už se předtím dostaly na tu úroveň, a vytváří neustále nové a nové schody, aby se vyčlenili ti rovní a ti rovnější. Takzvaný nekončící boj rozdělení. Tady se mohla použít paralela třídního boje, ale je to spíše o obchodu, o penězích. A všichni mi dáte za pravdu, že kde se jedná o peníze, jdou dobré mravy stranou. Byznys je velice tvrdá záležitost. Na rozdíl od smlouvy o službách WTO - GATS, která obsahuje tzv. pozitivní seznam, CETA uplatňuje přístup negativního seznamu. Zatímco pozitivní seznam obsahuje pouze ty oblasti a opatření, v nichž jsou účastníci připraveni přijmout liberalizaci, v negativním seznamu všechny oblasti, které nejsou výslovně uvedeny, mohou v zásadě liberalizaci podléhat. Je to poprvé a je to průlomové, protože TTIP neplatí, jak všichni víme, kdy se opět někdo snaží prosadit toto omezení. A o čem to je, přeloženo do lidské řeči? Zapomeňte na to. Říkám vám to s plnou vážností. A to bude obrovský problém. Všechny ostatní to řeší nějak. Nejhůř na tom je bohužel Ministerstvo zdravotnictví, ale tam to má své kořeny hluboko, hluboko zapuštěno. Proto také ta smlouva ve svých dvou třetinách tloušťky obsahuje výhrady ze současných regulativních opatření, ať už se jedná o zákony, nebo jiná ustanovení. Opakuji, výhrady celé evropské sedmadvacítky, každá si tam něco dala. Bohužel Česká republika si toho tam dala velice, velice málo. Protože jsou chráněny jenom dvě. Kanadská strana si do přílohy 1, která obsahuje ty kanadské výhrady, dala více než 180 výhrad na provinční úrovni. Tady všichni ti, co podnikáte v těchto oborech a budete si myslet, že CETA vám pomůže na kanadském trhu, můžete na to zapomenout. Na straně Evropské úrovně jako celku je uplatňováno 11 výhrad. Týká se to hlavně železniční, vnitrozemské, vodní dopravy, podpůrné služby v letecké dopravě, služeb výzkumu, vývoje v rámci rámcových programů, zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, zemědělství, jednotné nařízení o společné organizaci trhu, účetní auditorské služby, poštovní služby a služby celního odbavení. Co je zajímavé ale, jsou výhrady České republiky k poskytování právních služeb. Dalo by se říct - koho to zajímá.